Dámy a pánové, konstatuji, že Poslanecká sněmovna zamítla projednávání předloženého návrhu, sněmovní tisk 83 v prvním čtení, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní vás seznámím s došlými omluvami. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo.
Ovšem to se podle našeho názoru nedá vynucovat pokutami. Nyní mi dovolte krátký historický exkurz. Všimněte si, že tady v té skutkové podstatě někdejší se hovoří přímo o urážce. Existuje k tomu poměrně bohatá judikatura Nejvyššího správního soudu, týká se to konkrétních případů.
Je to jenom byrokracie.
Do rozpravy je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Řešíme to podruhé. Ještě jednou - snižování důstojnosti orgánů. Změnilo se obsazení poslaneckých lavic nejenom politicky, ale i personálně a já si myslím, že když budeme používat zdravý selský rozum, tak zjistíme, že takový přestupek nepotřebujeme. Skutečně ne. Ano, někdy je to mimořádně obtížné.
S faktickou poznámkou jsou nyní přihlášeni paní poslankyně Procházková a pan předseda Kalousek.
Dobré poledne všem. Zkuste si sednout do záchranky, ve které pracuji. Zkuste si to vyzkoušet. Já bych byla pro zpřísnění.
Děkuji.
Ten zákon, který projednáváme, se na zaměstnance záchranné služby nevztahuje, ten se vztahuje na úředníky. Ale já se omlouvám panu poslanci Luzarovi, že jsem možná zvolil příliš sofistikovaný způsob vyjádření, tak se pokusím být velmi jednoduchý. Je to o našem vidění světa. Vnímáme stát a státní aparát jako servis a službu, anebo jako drába? A ti, kteří argumentují i fyzickým napadáním, a já nezpochybňuji, že něco takového se občas na přepážkách děje, no tak tam už se konfrontujeme s trestním zákoníkem a ten platí. My nechceme zrušit trestný čin napadení úřední osoby, útoku na veřejnou osobu. To prostě nepatří do moderní liberální společnosti.
Dámy a pánové, omluvte ústy předsedajícího starého muže, který úplně ten zákon do detailu nezná a je překvapen, že se týká (?) zdravotníků a záchranářů, jak tady někdo řekl, protože to by se mi hrozně líbilo. Já jsem za poslední tři měsíce zachytil čtyři pacienty na urgentním příjmu, kteří tam přišli s pistolí v kapse.
Paní poslankyně Procházková stahuje svoji faktickou poznámku. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Pan poslanec Feri jako zástupce navrhovatelů, jeho závěrečné slovo.
Vezmu to velmi rychle, ať to ještě stihneme. Jednu věc musím zmínit. Není to vůbec tak, že bychom jim chtěli nějakým způsobem takto svazovat ruce. Ale ve chvíli, kdy jsou chráněni jinými instituty, dokonce v tom stejném zákoně, tak nevidíme důvod, proč by tam tato skutková podstata měla být. Takže to je ten důvod, proč s tím přicházíme. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Ptám se, zda má zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj.
Zazněl v ní návrh na zamítnutí v prvním čtení. Z jedné strany byla kritizována...
Nicméně mi dovolte přece jen dvě poznámky. ANO sedí v Praze na magistrátu téměř čtyři roky. Zákonodárnou iniciativou mohl být ze strany magistrátu tento problém řešen už dávno. Česká národní banka na tento problém upozornila před dvěma lety a doporučila nějaké řešení. S tím, že prostě řeší objektivně existující problém na základě poslanecké iniciativy, a to proto - a ještě jednou zdůrazňuji - že ani pražský magistrát, ani minulá vláda s řešením tohoto problému nepřišly.
Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy.
Jestli někdo podvádí, tak ať ho policie zavře.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Také já děkuji za slovo. A to ani v Krkonoších, ani v Praze.
Děkuji. Ještě máme další faktickou poznámku pana poslance Patrika Nachera, který se hlásí k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tady přece nejde jen o to vyřešit dvě směnárny v Praze, které nabízejí kurz euro za 15 nebo za 17, ale o celou řadu dalších věcí, které na klienty, které na turisty číhají. A tak dále a tak dále. Obecně, jak jsem řekl, ten obsah je správný.
To je všechno.
Nyní eviduji přihlášku pana kolegy Farského, ale mám tady ještě pana poslance Pavla Staňka s faktickou poznámkou. Vy máte řádnou přihlášku, pane předsedo.
Jen velice v krátkosti. Myslím si, že návrh, tak jak byl předložen, není špatný, ale znovu se vraťme k meritu věci. Proč bychom měli dalšími přílepky upravovat něco, co chceme opravit zásadním způsobem? Říkáme, že chceme snížit počet zákonů, zjednodušit zákony, ale těmito přílepky toho nedosáhneme.
Děkuji panu poslanci Pavlu Staňkovi. Nyní pan poslanec Jan Farský, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče.
On nespadl z nebe, nedozvěděli jsme se o něm minulý měsíc, ani před rokem, ani před dvěma. Zmiňovaný Janek Rubeš už na něj upozorňuje roky. Proč? Je to škoda.
Předkladatelé návrhu rovně napadají slovní vyjádření skutkové podstaty spočívající v neurčitém právním pojmu znevážení postavením, kdy výklad tohoto pojmu zákonodárce ponechal judikatuře. V praxi se s takovýmto chováním můžeme setkávat třeba... setkávají se s tím pracovníci úřadu práce, kteří již nově vybavují své kanceláře bezpečnostními prvky typu bezpečnostních přepážek, nebo policisté či strážníci obecní policie, kteří jsou při řešení přestupku spáchaného v dopravě obviňováni často z toho, že jsou pod vlivem alkoholu, a na místo jsou volány jiné hlídky či kontrolní orgány, aby toto podezření vyvrátily. Dle mého názoru tedy stávající úprava vyhovuje potřebám hladkého výkonu veřejné moci a lze ji hodnotit kladně. Proto navrhuji zamítnout předloženou novelu zákona již v prvním čtení.
Ano, děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy je dále přihlášena paní poslankyně Válková. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Byla jsem u toho v minulém volebním období v roce 2016 s velmi dlouhou dobou na přípravu jeho aplikace. Já si myslím, že zrovna tahle skutková podstata se nám velmi dobře hodí do přestupkového zákona. To opravdu nepatří k dobré vizitce právního státu, kterým se tak rádi chlubíme. Nebudu už používat ty samé argumenty, které jste před chvilkou slyšeli. Já opravdu jeho po prostudování - vůbec mě nepřesvědčila ta věcná argumentace a nemohu jej podpořit.
Prosím, máte slovo.
Čili pokud už se k tomu máme bavit, tak bychom se měli také dozvědět, jak se na to dívají ti, vůči kterým tento zákon byl v dobrém přijat, aby měli. Děkuji za pozornost.
Dovolte, abych reagoval... Dovolte, abych reagoval na svého předřečníka. Koneckonců většina z nás to, kolegové, zná. Za můj zpackaný život nemůže pan poslanec Zahradník, ale když se rozhodnu, že to tak budu prezentovat, tak to tak budu prezentovat včetně těch urážek, které pan poslanec Zahradník bude muset snášet. Promiňte, že jsem si půjčil zrovna vás, pane poslanče. Nebo je tady stát pro to, aby byl drábem? Proto chceme zrušit tenhle podle našeho názoru naprosto nepřiměřený paragraf. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.
Vaším prostřednictvím ke kolegovi Kalouskovi. Je mi líto, že má zpackaný život, jak tady hovořil. Předpokládám, že se umí sám i o svůj zpackaný život postarat a obhájit se. A jakožto poslanec pobírající imunitu samozřejmě je tady na toto vybaven. O soudcích a institucích není třeba asi tak dalece hovořit v této oblasti. A ten klient není vždy ten hodný, dobrý, hledající pomoc, ale mnohdy je to klient, ke kterému přistupuje, protože byl zavolán, aby toho klienta umravnil, aby ho navedl do zákonného postoje a zákonné cesty.
Čili nejdříve zpravodaje a potom vidím přednostní právo předsedy klubu Pirátů Michálka, protože jinak by dostal slovo až v rozpravě. Čili nejdříve rozhodneme o zpravodaji místo pana poslance Blahy. Nejdříve budeme hlasovat o panu Ferjenčíkovi, když nebude schválen, hlásí se jeho stranický kolega Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 45: z přítomných 122 pro 106, proti nikdo. Máme zpravodaje. Pan zpravodaj ještě nedostane slovo, protože ho předběhne jeho stranický kolega s přednostním právem mimo rozpravu.
Bohužel ta situace je tady opravdu velmi špatná, protože tady máme skupinu, a nejsou to zdaleka všechny směnárny, je spousta kvalitních směnáren v centru Prahy, ale bohužel jsou tady i směnárny, které fungují takovým parazitickým způsobem, že zneužívají dezorientované turisty. A pak se samozřejmě diví, když odejde od okénka, a za dvě minuty jí to tedy vrtá hlavou, co se tam vlastně stalo. Takže to není ani možné sankcionovat Českou národní bankou a je potřeba k tomu změnit zákon. Proto jsem rád, že tady ten zákon je. My jsme tedy něco podobného také chtěli předložit, ale čekali jsme na Ministerstvo financí, než přijde s vlastní novelou.
Přednostní právo jsem respektoval. Nyní tedy vystoupí zpravodaj schválený pro prvé čtení, a to pan poslanec Ferjenčík. Pane zpravodaji, máte slovo.
Dám konkrétní příklad, co se děje třeba na Hlavním nádraží. Úplně typický příklad, jak to funguje. Takže turista tam přijde, koukne se na kurzy, řekne si budiž. Myslím, že je naprosto logické, abychom umožnili v takovýchto případech tu transakci stornovat, normálně vrátit peníze, a turista by dostal zpátky valuty. Takže to si myslím, že je velmi správný přístup. To myslím, že je potřeba prověřit.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Za poslanecký klub ANO navrhuji zamítnutí novely zákona o směnárenské činnosti v prvním čtení. Důvod návrhu na zamítnutí je skutečnost, že v tuto chvíli je připravena komplexní novela zákona na Ministerstvu financí.
Nyní pan poslanec Patrik Nacher a poté zástupce navrhovatelů v rozpravě.
Já to trošičku rozvedu, co tady řekli kolegové, vlastně všichni přede mnou. Jednak potvrzuji to, že to je skutečně problém, který řešíme několik měsíců, možná několik let. A ještě bych podtrhl, že to problém není pouze s tím kurzem. My se tady nebavíme pouze o tom, že ty směnárny se snaží v uvozovkách odrbat ty turisty nevýhodným kurzem. Jak tady na začátku to uvedl pan navrhovatel, on říká, že to je jednoduchá záležitost, jednoduchá novela, která může být okamžitě přijata. Mně to přijde škoda v momentě, kdy je tady vládní návrh, který tady bude za měsíc, to znamená ten měsíc nepočkat pro to, abychom to řešili komplexně. A tím komplexně myslím nejenom řešit to storno samotné, ale my tam se musíme vypořádávat s celou řadou dalších věcí. V tom návrhu tam žádná částka limitovaná není její výše.
To jsou došlé omluvy. Dalším bodem je Takže bychom projednávali tento bod řádným způsobem. Pan kolega Foldyna je přítomen, pana zpravodaje ještě nevidím. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které ale nemám žádnou přihlášku. Hlásí se do rozpravy zástupce navrhovatelů pan poslanec Jaroslav Foldyna. Než vám dám slovo, pane kolego, tak ještě požádám sněmovnu o klid. A ti, kteří diskutují jiné téma a nebylo jim uděleno slovo, ať tak činí v předsálí. Děkuji.
Už to funguje, děkuji, děkuji. Pane předsedající, děkuji za slovo, děkuji za chod ozvučovacího zařízení. Já bych chtěl ještě na závěr, než budeme hlasovat, říci, že jsem absolvoval řadu rozhovorů se zástupci jednotlivých klubů, nebo většiny klubů. Samozřejmě vnímám to, že devadesátka v této chvíli je zavetována, čili v normálním režimu bychom zákon projednávali, který by šel do... v případě, že projde tímto hlasováním by šel do rozpočtového výboru.
Děkuji. Ptám se, kdo další do rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě chápu těžkou situaci, do které se lodníci v Nizozemí dostali.
Padl návrh na zamítnutí. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Ale pan navrhovatel chce, abych vás odhlásil, tak já tak učiním. Požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Tento návrh není nový, navrhovali jsme ho už v minulé Sněmovně. Bohužel nebyl projednán. Vláda ve stanovisku poukazuje na úpravu v jiných zemích a zmiňuje třeba Německo. V Německu to poměrně běžně takto funguje. Je to zkrátka nějaké politické rozhodnutí, že chceme chránit více úředníky. A možná ještě jedna poznámka z praxe. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Čili to, co poslancům vadí, je v podstatě specifická ochrana pro úředníky, přičemž vycházejí z toho, že postačí k jejich ochraně obecná úprava, například možnost postihovat to jako urážku. Tolik asi k mé zpravodajské zprávě.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní zahajuji, nebo otevírám, lépe řečeno, obecnou rozpravu. Jsou do ní přihlášeni dva poslanci - pan poslanec Pour, paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Dle důvodové zprávy se zařadila tato nová skutková podstata přestupku. Dotčené osoby jsou v intenzivním styku s občany mnohdy i problematického chování a čelí často urážkám či napadání z jejich strany, bez odpovídající zákonné ochrany. Tady chci zdůraznit, že objektem je zde primárně hladký výkon veřejné moci, nikoliv osobnost úřední osoby.
Má někdo jiný návrh? Nepadl ani návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty? Lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím tento bod. Dalším bodem našeho jednání je
Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, členky a členové vlády České republiky, vážené kolegyně, vážení kolegové, přicházíme za vámi s jednoduchou novelou směnárenského zákona. Nejdříve mi dovolte říci, čeho se vlastně meritorně tento bod týká a co by měl ve stávající zákonné úpravě napravit. Jedná se o to, že v posledních letech sledujeme podvodné činnosti směnáren především v centru hlavního města Prahy, kdy se nejrůznějšími způsoby daří podvádět turisty, kteří do našich směnáren přicházejí v dobré víře, že za adekvátní a na kurzovním lístku uvedený kurz dostanou odpovídající finanční hodnotu při provedené směně.